Konstatuji, že stejně jste přihlášen jako první a hlásil jste se i nyní.
My se k tomu prostě chceme vyjádřit. Vy nás chcete umlčet, vy tady chcete zcenzurovat opozici. My tady zastupujeme obě opoziční strany, miliony voličů, a vy nám neumožníte mluvit k zákonu, když se tedy otevřela obecná rozprava? Já proti tomu důrazně protestuji. My jsme podali 102 pozměňovacích návrhů a důrazně vás varuju, abyste omezovali naše poslance v tom, aby zdůvodňovali pozměňovací návrhy. Protože vidíme tu klauzuli, že můžete vaší vládní většinou nás tady válcovat, že si prohlasujete pět minut na poslance, že může mluvit. My o tom prostě chceme mluvit. Je nás jenom 20 proti 108 vládním poslancům. Já jsem zvyklý jít buď dopředu, nebo šikmo dopředu -- ale nikdy ne dozadu. Bohužel můj návrh tady neprošel. Dobrá, dostali jsme se do té fáze trošku dřív, než jsem tedy si přál. Astronomicky zdražily i potraviny. Tak vy vlastně říkáte... Vy ne, vy je chcete hodit přes palubu. To jako v každém případě. To já vám tady prostě musím vysvětlit. Musím vám to prostě vysvětlit, protože podle všeho představitelé vlády nechápou, nechápou vůbec, co jsou to důchody. Nechápou vůbec, že na to ti lidi mají nárok. Tak budu obětním beránkem klidně. Protože já tady budu bojovat za ty 3 miliony důchodců. Ale vy ne, vy tady dáte okradení 3 milionů důchodců. No a pak se divíte, že my tomu tady bráníme. Předtím, než se osoba stane důchodcem, musí proběhnout řízení o přiznání důchodu. Pro řádný starobní důchod musí pojištěnec splnit dvě podmínky. Za prvé dosáhnout důchodového věku, za druhé splnit potřebnou dobu pojištění. O řádný starobní důchod si je také možné zažádat až pět let zpětně. Před dosažením řádného starobního důchodu je možné si zažádat o předčasný starobní důchod. Žadatel však musí splnit potřebnou dobu pojištění. Žadateli je následně snížena procentní výměra důchodu. Doporučené úkony před žádostí o starobní důchod. Před samotnou žádostí o starobní důchod doporučuje Česká správa sociální zabezpečení vyřídit několik činností, které samotný proces přiznání starobního důchodu urychlí. Je vhodné zjistit si důchodový věk a potřebnou dobu pojištění. doklady o studiu, eventuálně učení, i neukončeném; doklady o výkonu vojenské služby nebo civilní služby;
Já vím, že za třicet let to žádná vláda nepřipravila. Ale nechme to být. Protože kam moje paměť sahá, tak se nestalo, a ani za naší vlády se to nestalo, že by opozice nebyla přizvána. Takže to je obráceně. Já říkám, začněte na tom pracovat i s námi. A znova říkám, je tam nezávislá studie OECD, kterou si objednala a zaplatila naše vláda.
Jako další pan poslanec Hubert Lang, připraví se pan poslanec Aleš Juchelka.
Pan Skopeček vystoupí prostě, místo aby nějakým způsobem zaargumentoval, tak okamžitě urazí, okamžitě napadne předchozí vládu, všechno shazuje prostě na nás. Takže to za prvé. Prostě je v pohodě. Já nezpochybňuju, že je teda řádně omluven, ale je to opravdu neseriózní. A zakončil bych to, víte, existuje taková komedie, která se jmenuje Je lepší být mladý a bohatý než starý a nemocný. Je to smutný konstatování toho stavu, který tady je. My se tady snažíme bojovat za lidi, kteří opravdu už si nemohou pomoci, dospěli někam do nějakého závěru svého života a měli by mít právo si užít to svoje důstojné stáří. A jestliže je tady nějaké zákonné očekávání, je tady prostě nějaký zákon, to, že vy to vedete, jak to vedete, a nejste schopni prostě se o tyto lidi postarat, to je smutné konstatování.
Také děkuji.
Děkuji moc. Já mám tady programové prohlášení vlády, Babišovy vlády. - To jsme splnili. Potom tady máme: Zachováme pravidla pro valorizaci navázanou na růst mezd a index spotřebitelských cen. - To jsme splnili, zachovali. To měníte v tuto chvíli vy, vaše vláda. To Babišova vláda splnila. - Všemi způsoby budeme prosazovat návrat úcty a respektu ke stáří. - To vy v tuto chvíli nabouráváte tím, jak rozdělujete společnost v rámci toho sociálního smíru v rámci solidarity. A určitě si pamatuje pan místopředseda Skopeček ty skvělé reformy, o které se pokusila ODS, které samozřejmě vedly ke zmatkům. Určitě si vzpomínáte na ten druhý pilíř, pane místopředsedo. My totiž, jak vidíme, tak z minulého volebního období naše programové prohlášení vlády plníme. My ho neměníme za pochodu tak, jak se nám to zrovna hodí.
Děkuji za slovo. Myslím si, že i osm let je dostatečně dlouhá doba, aby se dalo poznat, jestli komise paní Nerudové je schopna nebo není schopna připravit relevantní návrh. Myslím si, že po dvou, po třech, po čtyřech letech to poměrně alespoň trochu bystrý člověk dokáže pochopit, jestli ta komise někam vede nebo nikoliv. Paní Maláčovou tady nemáme, ale paní Maláčová se nám vtělila tady do pana poslance Juchelky. Ale pane kolego, to je právě ono. Vy jste dokázali jenom prohlubovat schodky, aniž byste dokázali říct, jak ten penzijní systém může přežít další generace.
Děkuji.
Já si nedokážu představit, že když se ta otázka opakuje per poslanec, a u některých vystoupení dokonce se stejná otázka opakuje třikrát, že on tady vždycky bude, přihlásí se s faktickou, počká těch deset dalších faktických a řekne vám, je to tak a tak. Pětkrát v této věci vystoupil, byl přítomen. Já bych chtěl poprosit ještě pana poslance, já si myslím, že takovýhle jako žoviální nebo paternalistický nebo jako my to chápeme, někdo se musí vyspinkat... Jako my nejsme ve škole. Jak se to chováte? Já ty lidi tady také neshazuju, i když si myslím, že některé poznámky jsou dětinské.
Vyměnili jsme se v řízení schůze. Budeme pokračovat ve faktických poznámkách. Po panu vicepremiérovi Bartošovi vystoupí k faktické poznámce pan poslanec Strýček. Pane poslanče, prosím, vaše dvě minuty.
Já jsem chtěl jenom zareagovat na to vaše vystoupení. No, tak realita tomu zatím úplně nenasvědčuje.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 22.35, skončila pauza, kterou si vzal poslanecký klub hnutí ANO, a my budeme pokračovat. Připomínám, že jsme v podrobné rozpravě k našemu jedinému bodu pořadu a jsme stále ještě v pořadí přednostních práv, tak jak jsou přihlášena. Já nejprve načtu došlé omluvy. Dobrá. Čili další v pořadí je pan předseda poslaneckého klubu Jakub Michálek - který má zájem o vystoupení, nebo nikoliv? Takže prosím, s přednostním právem pan předseda Jakub Michálek. Prosím, ujměte se slova.
Já jsem teď byl v diskusním pořadu a chtěl jsem poprosit v té rozpravě, která bude následovat, neužívejme taková slova, jako je válka proti důchodcům nebo podobné výrazy, které pokračují v tom rozeštvávání společnosti. Měli jsme tu prezidentské volby, prezidentské volby ukázaly, že společnost si nepřeje dál pokračovat v takovéto polarizaci. A skutečně takovéto honění levných bodů není korektní způsob, jak vést diskusi v této Poslanecké sněmovně. Poslanecká sněmovna rozhodla, že se upouští od obecné rozpravy. Zazněly tady dotazy k tomu, jestli je to postup, který je standardní, případně jestli má nějakou oporu historickou. Myslím si, že by bylo korektní to zde uvést. Ten postup je do určité míry nestandardní a je reakcí na to, co jsme tady slyšeli, že pravým cílem té vedené rozpravy není diskutovat a sdělit různé názory, ale, jak říkal pan předseda Okamura, někoho zlomit. Dosavadní postup má i oporu v historickém jednání Poslanecké sněmovny, jak se dozvíme v komentáři. Předpokládám, že předsedové poslaneckých klubů jsou s tím seznámeni. Já to zde odcituji, abychom o tom všichni měli potřebné informace. Může tak učinit i přes opačné stanovisko garančního, respektive přikázaného výboru. K takovéto situaci již ve sněmovní praxi došlo například v šestém volebním období v souvislosti s projednáváním zákonů, které zaváděly úsporná opatření. Ačkoliv výbor pro sociální politiku jako přikázaný výbor Sněmovně doporučil konání obecné rozpravy k návrhu zákona, Sněmovna se rozhodla, že obecnou rozpravu nepřipustí." Takže postupovali jsme stejným způsobem podle tohoto historického precedentu a ten postup je v souladu s jednacím řádem a dosavadní praxí.
Děkuji za slovo. V tom diskusním pořadu jsem byl s kolegou já, takže to bylo na mě. A jde o to, že to zkrácené řízení a ten stav legislativní nouze je možný opravdu jenom v době ohrožení státu, válečného stavu a v případě opravdu této intenzity dosahujících hospodářských škod nebo ohrožení lidských práv. To byla taková metafora. Druhá věc, že jsem hrozně rád, že si tolik poslanců pořídilo ten komentář k jednacímu řádu.
Tak teď se pojďme podívat na výplatu důchodu. V případě, že Česká správa sociálního zabezpečení rozhodne o přiznání důchodu, začne ho důchodci vyplácet. Znovu upozorňuju, že je to starší bakalářská práce, nicméně ty principy, o ty tady jde. Pro bezhotovostní výplatu je nutné si zažádat pomocí žádosti o převádění výplaty dávky na účet u banky v České republice. V případě, že s tím důchodce souhlasí, vyplácí Česká správa sociální zabezpečení jeho důchod do zařízení sociálních služeb s celoročním pobytem. Důchodce si při podání žádosti o důchod může zvolit stejný den splatnosti důchodu, jako má jeho manžel, manželka. Potvrzení o soudně stanoveném opatrovníkovi nebo zvláštním příjemci důchodu je nutné přiložit k žádosti o důchod. Není tedy možné vyplácet důchod na účet dětí, vnoučat, přátel a podobně. Tak a teď se pojďme podívat, jak tedy probíhá řízení o přiznání invalidního důchodu, protože i invalidní důchodce tím vaším zákonem chcete okrást o ty důchody. Stupeň invalidity posuzuje posudkový lékař obvodní správy sociálního zabezpečení. Posudkový lékař je specialista medicíny a práva sociálního zabezpečení. Posudkový lékař vychází z lékařských zpráv ošetřujících nebo odborných lékařů. Proces posuzování nastává žádostí občana u příslušné obvodní správy sociální zabezpečení, který si myslí, že není schopen dále vykonávat pracovní činnost. Pro invalidní důchod musí být splněny podmínky invalidity a potřebné doby pojištění. Občan podává žádost o invalidní důchod osobně, nejčastěji po projednání s jeho lékařem. Pokud občan chce důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musí k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet. Doklady poukazující zaměstnání v cizině, pokud občan vlastní. Obvodní správa sociálního zabezpečení zašle posudek o invaliditě České správě sociálního zabezpečení a žadateli. Česká správa sociálního zabezpečení dále rozhodne buď o přiznání, změně, nebo zamítnutí invalidního důchodu. Proti tomuto rozhodnutí se může občan odvolat do 30 dnů od doručení. Stupeň invalidity a výši důchodu rozhoduje tedy až Česká správa sociálního zabezpečení, nikoliv posudkový lékař. Řádným opravným prostředkem občana jsou námitky. Námitky jsou upraveny správním řádem. Občan může žádat i o přezkoumání zdravotního stavu... Řádným opravným prostředkem občana jsou námitky. Občan může žádat i o přezkoumání zdravotního stavu. Po námitkách může občan ještě podat žalobu. Slovenský důchodový systém. V roce 2003 byla na Slovensku zahájena důchodová reforma. Do té doby byl důchodový systém postaven na jednom pilíři a měl blízko důchodovému systému v České republice. Demografická situace a očekávané snižování obyvatel v produktivním věku vyžadovalo razantní změnu. Od 1. ledna 2005 proto stojí slovenský důchodový systém na třech pilířích. První pilíř je složen ze dvou samostatných podsystémů - starobního pojištění a invalidního pojištění. Systém je financován průběžně a je veden mimo státní rozpočet. Osoby samostatně výdělečně činné hradí celých 18 % z vyměřovacího základu. Za zákonem stanovených podmínek je pojištěnci vyplácen starobní důchod. Starobní důchod je dávka, která má pojištěnci poskytnout příjem během stáří. Do roku 2019 byl důchodový věk 62 let, od roku 2019 až do roku 2023 se však bude postupně zvyšovat. No tak to je teda neuvěřitelný rozdíl.
Jsem přesvědčená, že právě v tomto odstavci je vystižena zásadní právní překážka pro přijetí navrhované právní úpravy. Období, za které se valorizace počítají, skončilo. Nyní běží lhůta, kdy k ní má dojít. Tato lhůta končí v červnu. Novela, kterou prosazujete, by tedy měla platit až pro příští valorizační období. Není možné měnit pravidla uprostřed hry. Já bych tedy ráda připomněla, že příjemce mzdy je schopen pracovat a vydělat si více. Navíc i tady platí, že na příjemce nižších mezd dopadá inflace více, protože se více týká nezbytných věcí, jídla a bydlení. Nebo chápe, protože ti lidi, kteří řídí tuto zemi, a tato vláda to nechtějí. Co k tomu říct? Vláda sama zcela vědomě připustila situaci, kdy podání žádosti o předčasný důchod zaručilo jeho budoucím příjemcům vyšší výměru důchodu, než kdyby čekali na řádný termín odchodu do důchodu. Ministr Jurečka na tuto výhodu, v uvozovkách, dokonce upozorňoval a vyzval lidi, aby toho využili. Udržitelnosti důchodového systému to určitě neprospělo. O mravní stránce jeho kroků bych se raději nevyjadřovala. Peníze, které nyní logicky chybí, mají zaplatit důchodci? Vy stále říkáte, že inflaci mají důchodci saturovanou průběžně. Není to pravda. Mimořádné valorizace provádí vláda s půlročním zpožděním poté, co ke zvýšení inflace dojde. Důchodci tedy rozhodně nemají inflaci saturovanou průběžně, ale dorovnávanou v době, kdy například letos už vznikl nárok na další. Na rozdíl od lidí v produktivním věku si také většina důchodců nemůže svůj příjem zvýšit. Úplně jednoduché. Sabotáž! Pan Stanjura počítal 33 miliard. Dále uvádíte, že současné mimořádné termíny zvýšení důchodů nemají zabudovaný žádný mechanismus ochrany nejzranitelnějších skupin důchodců. Za nejzranitelnější skupinu důchodců jsou automaticky brání ti s nízkými důchody. To je ale silně matoucí až demagogické. Nízký důchod neznamená automaticky chudobu. Prostředky ukládaly do majetku, ze kterého nyní mohou čerpat. Za naší vlády, paní kolegyně, stouply úspory obyvatelstva o 900 miliard. A těším se, jaké budou úspory ke konci roku 2022, to ještě nepublikovali. Důchod tak není jejich jediným zdrojem příjmů a tento životní styl si záměrně vybrali. Já bych ráda viděla nějakou analýzu, kdo jsou nízkopříjmoví důchodci, protože vy se jejich ochranou stále zaštiťujete. Píšete, že váš návrh nemá diskriminační účinky. Automatické zvýhodňování nízkých důchodů bez zkoumání důvodů, které výši ovlivnily, jak jsem o tom mluvila před chvílí, zvyšuje tedy podle mého názoru riziko porušení ústavnosti. Píšete, že návrh respektuje obecné zásady ústavního pořádku České republiky a není v rozporu s nálezy Ústavního soudu České republiky. No, nebudou, protože je ta totalita. Nedal ten seznam ještě. Ještě bych se ráda zabývala vaším tvrzením, že váš návrh směřuje k určitému jednorázovému omezení nároku u osob se středními a vyššími důchody. To přece není pravda. To není jednorázové omezení. Týká se zásluhové části důchodů, která bude už navždy nižší pro všechny další valorizace, a to pro skupinu osob, které byl výpočet důchodu již zásadně negativně ovlivněn redukčními hranicemi. Čím více kdo odváděl, tím větší propad životní úrovně ho čeká v důchodu, aniž by proti tomu mohl něco dělat. Vláda jeho negativní situaci ještě prohlubuje. Proč jste se jím nezabývali v jiných případech, když vláda přijímá opatření, které udržitelnost zhoršuje? Dále v důvodové zprávě píšete, že navržená změna bude mít efekty i ve střednědobém horizontu. Její dopad bude v čase ale postupně klesat z uvedených 33 miliard v roce 2024 až na nulu. Vnímám a rozumím tomu tedy správně tak, že tu vlastně říkáte, že konsolidaci rozpočtu zaplatí důchodci?
Věřte, že mám argumenty i chuť vám odpovědět, ale prostě nemám tu možnost teď. Tak budeme pokračovat ve faktických poznámkách. Následuje vystoupení pana vicepremiéra Jurečky.
Děkuji. Pak když byl premiér, tak ji také nikdy nepředložil, ne na stůl, ale do té fáze realizace, do toho paragrafového znění, do toho, aby to dokázal prosadit.